Úplně jiná problematika jsou arbitráže obchodní mezi soukromými subjekty. Buď takového, kterého si smluví, anebo před stálý arbitrážní soud. U nás jich je několik, musí být zřízeny zákonem. My z pohledu Ministerstva spravedlnosti nemáme problém s tím, že tady ta možnost je, naopak ji podporujeme, protože v některých případech může být výhodná.
Omlouvá se z pracovních důvodů pan poslanec Sedláček z dnešního odpoledního jednání. Dále se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek mezi 14.30 a 18. hodinou. Dále se omlouvá paní poslankyně Nytrová od 14.30 do konce jednacího dne a pan poslanec Gabal také od 14.30 do konce jednacího dne. A dále se omlouvá pan ministr Daniel Herman, a to na celé odpoledne od 14.30 až do konce jednacího dne. Také se omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová na stejný termín, pan poslanec Havíř také na celé odpoledne a pan poslanec Martin Komárek. První vylosovaným je pan poslanec Tomio Okamura, který přednese svoji interpelaci na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Připraví se paní poslankyně Dana Váhalová. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane premiére, česká Bezpečnostní informační služba, BIS, oficiálně oznámila další financování islamistů z České republiky. Vyplývá to ze Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Česku za rok 2016, kterou bude příští týden projednávat vaše vláda. Potvrzují se tak v plné míře fakta, na která osamoceně upozorňuji již dlouhou dobu. A není to první poznatek BIS. První řešení je to, které od počátku navrhuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, a které mi tady ve Sněmovně již předloni vaše vláda hlasováním zamítla, tedy absolutní zákaz propagace práva šaría a džihádu na území České republiky, tedy ideologie, která je proti demokracii a lidským právům, a zákaz pobytu lidí, kteří inklinují k takové ideologii. Anebo je tu druhá varianta, kterou předvádí vaše vláda. A jak víme, tak jste již první migranty na základě kvót přijali a zradili jste většinu občanů. Proč vaše vláda uděluje trvalé pobyty islámským migrantům?
Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji hezké odpoledne. Dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravil od tohoto pultíku. A nyní se chci věnovat interpelaci pana poslance Okamury. Musím říci, že Bezpečnostní informační služba je tady právě od toho, aby monitorovala veškeré takovéto aktivity na území České republiky, které by nějakým způsobem mohly ohrozit bezpečnost našich občanů. Ale nejde jenom o bezpečnost našich občanů, protože my přirozeně spolupracujeme a naše tajné služby spolupracují se svými partnerskými službami v zahraničí. Dochází ke standardní výměně informací, a jistě neřeknu něco překvapivého a určitě nepřekvapím ani pana poslance Okamuru, když řeknu, že hlavní zbraní v boji s terorismem jsou informace. Informace. Potřebujeme mít včas co nejvíce informací. Proto moje vláda více než tři roky klade velký důraz na to, abychom posílili kapacity našeho bezpečnostního aparátu. Neděláme to proto, že by prudce rostl počet muslimů v České republice. Ten roste skutečně jenom symbolicky. Tím důvodem není zvyšování počtu muslimů v České republice. To, proč zvyšujeme aparát našich bezpečnostních složek, tajných služeb, policie, armády, je zhoršení bezpečnostní situace ve světě. My nechceme nic podcenit. Jedno z prvních rozhodnutí, které jsme udělali po zhoršení bezpečnostní situace, bylo zvýšení rozpočtu našich tajných služeb. Umožní jim to, aby posílily své personální kapacity. Umožní jim to, aby zlepšily své technické vybavení a mohly poskytovat informace, jako je třeba ta, kterou citoval pan poslanec Okamura v úvodu své interpelace. To znamená, naše vláda udělala velmi radikální krok a mohu vás ujistit, že to nebylo něco jednorázového. Všechny naše tajné služby mají schválený několikaletý výhled, ve kterém dochází k navyšování výdajů. To se týká i Bezpečnostní informační služby, která samozřejmě z hlediska České republiky a zajištění bezpečnosti občanů na území České republiky hraje klíčovou roli. Jsem velice rád, že muslimská komunita v České republice je umírněná. Když se podíváte například na hlasování Turků, kteří se zúčastnili v České republice hlasování o referendu v Turecku o posílení pravomocí prezidenta Erdogana, tak Turci, kteří žijí v České republice, hlasovali proti Erdoganovi. Hlasovali proti tomu, aby se posílily jeho pravomoci. Chci ujistit jak pana poslance Okamuru, tak i všechny občany České republiky, že vláda i díky tomu, jak jsme posílili naše kapacity, dělá všechno pro to, abychom měli bezpečnostní situaci u nás pod kontrolou. Chci vás také ujistit, že adekvátně reagujeme i na teroristické útoky, pokud se odehrají ve Francii, pokud se odehrají v Německu, vláda okamžitě vyhodnocuje bezpečnostní situaci. Zavedli jsme nový systém hodnocení stupňů bezpečnostního rizika v naší zemi tak, aby to bylo pro občany jasné a transparentní. A jenom poslední poznámka. Problém není náboženství, problém jsou konkrétní lidé, kteří porušují...
Tam jde o dvě věci. Mobilní hospic by v podstatě měl navazovat na kamenný hospic. Ono to má něco společného s životním cyklem člověka. Takže ta požadovanost té směnnosti tam je, ta tam být musí, protože pokud chceme tohle zajišťovat i v této době, tak samozřejmě by tam ta směnnost měla být. Ale já říkám, ono to navazuje na ty kamenné hospice.
Prosím, paní poslankyně, s chutí do přírody.
Zejména je zajímá délka a cena, kvůli níž si mnohé rodiny nemohou dovolit své dítě na ozdravný pobyt poslat, zvlášť samoživitelky, ale i další, jejichž příjem kolikrát nestačí ani na základní životní potřeby. Ozdravné pobyty, pokud k nim vůbec v průběhu školní docházky dojde, se zkracují na pouhých pět dnů od pondělí do pátku. Za druhé, do jaké míry jsou srovnatelné podmínky a ceny mezi těmito objekty a komerčně nabízenými. A konečně za třetí, uvažuje Ministerstvo školství o rozšíření těchto kapacit a o systémovou finanční podporu škol v přírodě či sportovních pobytů dětí tak, aby je mohly využívat všechny děti a aby se prodloužil tento ozdravný pobyt?
Nicméně požadavky byly uplatněny, odůvodněny a také máme tady nabito argumentačně z hlediska ekonomických synergií, takže věřím, že se nám podaří tyto požadavky získat pro děti.
To je jedna věc.
První záležitost. To, co jsem řekla, by naopak znamenalo plné hrazení pro děti. Co se týká situace učitelů a dalších pedagogických pracovníků, z mého pohledu se tato situace zlepšuje, alespoň mám ty informace ze škol, protože celkově se zlepšuje množství finančních prostředků, které mohou být použity na ohodnocení. Je tam řada právních rizik, která nejsou zpracována. Tento materiál je rozpracován.
Takže má první otázka.
To znamená, potřebujeme i v této oblasti, abychom měli silně prosazované standardy kybernetické bezpečnosti, tak aby se všichni vedoucí těchto úřadů včetně ministrů mohli spolehnout na to, že je tady Národní bezpečnostní úřad, který nezávisle dodržování těchto standardů hlídá, kontroluje a poskytuje zpětnou vazbu. Doufám, že předpoklady pro to byly vytvořeny.
Děkuji, pane premiére. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Asi tak, jako kdyby tyto problémy měli ve vlastních zemích spolehlivě vyřešeny. Považte, že Jižní Korea, jejíž velvyslanec se také zapojil, byla v té době podle kritérií Transparency International dokonce ještě několik příček pod námi. Nyní bych se těmto diplomatům ale nejraději omluvil. Podle posledního průzkumu STEM si totiž dvoutřetinová většina společnosti nemyslí, že se vaše vláda snaží vyřešit velké případy tunelování, rozkrádání a korupce. A není se co divit. Přístup vlády k OKD či situace ve vaší straně, údajně politickou korupcí prorostlé, jak sdělují někteří členové, kteří ji opouštějí, toto jasně ilustruje. Co vy na tento žalostný stav? Jaká opatření na úrovni vlády konečně přijmete, když ta stávající jsou prokazatelně zcela nedostatečná? Přesně tak, jak máte uvedeno ve svém vlastním programovém prohlášení? Děkuji za odpověď.
Děkuji. Myslím si, že je dobré, abychom si na začátek připomenuli, jak se vlastně Česká republika pohybovala v tom mezinárodním indexu vnímání korupce. V roce 2015 se naše situace zlepšila, dostali jsme se na 37. místo v tomto indexu vnímání korupce. V roce 2016 se naše situace zhoršila, dostali jsme se na 47. místo v indexu vnímání korupce. Čili jednoznačně když se podíváte na výsledek naší vlády, tak došlo k výraznému posunu České republiky z hlediska indexu vnímání korupce směrem k lepším číslům. Kdyby to bylo horší, tak bych cítil potřebu hledat příčiny v naší vládě. Ale je to lepší. A já jsem rád, že to je lepší. Chci zmínit to, že jsme přijali, poprvé vlastně v historii naší země jsme prosadili zákon o státní službě. Prosadili jsme novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Prosadili jsme novelu zákona o sdružování v politických stranách, která vlastně zakotvila poprvé v historii vznik samostatného úřadu, který bude kontrolovat hospodaření politických stran, to tady nikdy v minulosti nebylo. Prosadili jsme novelu volebního zákona, kde jsou poprvé v historii limity na volební výdaje z hlediska volebních kampaní politických stran. Prosadili jsme zákon o prokazování původu majetku. To je velmi důležité protikorupční preventivní opatření, opět ten zákon už tady máme a už platí. My jsme v roce 2016 získali celkem 55 bodů v rámci toho indexu, což je vlastně nejvíce bodů, které Česká republika získala v těch minulých letech, to znamená, že jsme získali nejvíce bodů od roku 1995, kdy byl index vnímání korupce zaveden. To znamená, my jsme i v tom loňském roce získali body navíc z hlediska pozitivního vnímání občanů České republiky, ale stačilo to jenom na to 47. místo. A jeden z důvodů, proč to stačilo jenom na to 47. místo, i když jsme měli nejvíce bodů od roku 1995, je fakt, že do toho seznamu bylo nově v roce 2016 zařazeno několik nových států. To znamená, byly tam zařazeny nové státy, které se zařadily před Českou republiku. Takže já jsem optimista a jsem přesvědčen, že i na základě těch opatření, která jsme přijali, už v roce 2017 se opět naše pozice zlepší.
A s doplňující otázkou pan poslanec.
Děkuji, pane premiére. Jsme tak někde v polovině získaného počtu bodů. A kde rovněž ukazatele zprávy Světové banky zdůrazňují slabé výsledky České republiky v oblasti korupce.
Děkuji za slovo. Pan ministr zde není, takže interpelaci načtu. Vážený pane ministře, v poslední době jsem vyslechla řadu stížností starostů a zastupitelů zejména malých obcí, ale i občanů a pracovníků pošty na současný stav České pošty. Tak jako nejde na národní podnik Budvar zaútočit přímo, a proto se pro jeho likvidaci ve prospěch konkurence používá zákon o zveřejňování smluv, tak nejde přímo zlikvidovat ani státní podnik Česká pošta, protože žádný z jejích konkurentů ten závazek doručit dopis do každé vesnice nepřevezme, a to za ceny, které by byly pro občany přijatelné. Starostové a obce jsou nevybíravými způsoby tlačeni, aby si poštu převzali, a pokud ne, tak bude předána jinému subjektu: nejbližšímu obchodu nebo večerce. U toho zbytku kamenných pošt, které se zrušit zatím nedají, tak se alespoň zahrnou pracovnice dalšími povinnostmi a úkoly a pro jistotu se na jejich plnění materiálně zainteresují. Ohodnocení zaměstnanců pošt je přímo tristní. Existuje porovnání nákladů na automobilové doručování do vesnic a naproti tomu náklady na zaplacení doručovatelky?
Vaše interpelace bude zodpovězena písemně. Nyní vystoupí pan poslanec Zlatuška se svou interpelací na ještě před chvílí přítomnou, nyní zase nepřítomnou ministryni školství. Prosím, pane poslanče.
Na přítomnou ministryni školství interpeluji stran zveřejňování testů na střední školy a přístupu Cermatu k tomu. Je tam jakýsi podivný poukaz na to, že údajně na základě pokusného ověřování lze považovat informování veřejnosti o charakteru a formě použitých textů za dostatečné. Ale o informování veřejnosti jako takové zde nejde. Jde zde o to, jakým způsobem na základě rovných podmínek k tomu mají ti, kteří testy skládají, přístup.
A máte štěstí, pane poslanče, protože jste se dočkal paní ministryně, které tímto dávám slovo.
Stejně tak samozřejmě potvrzuji ten dopis náměstka Pícla pro sekci vzdělávání, tak jak ji popsal pan profesor Zlatuška. Obecně bych řekla tolik. Je to výhodné samozřejmě pro ně.
Jenom velmi krátce. Ale ony nejsou pravdivé. Nic takového se neodehraje a odehrát nemůže.
Vážený diskutující pane ministře dopravy... Dobře, nebude poslouchat, tak třeba uvidíme, na co odpoví.
Nyní má slovo pan ministr.
Žádný scénář nebo žádná situace, kde bychom si připravovali, že bychom chtěli něco dát někomu z ruky, neexistuje. My jsme se dotázali, zdali to má mít nějaký vliv na dodávku, a dnešní dodavatel uvádí, že nevidí žádný problém. Samozřejmě, my jsme na takovéto záležitosti standardním způsobem připraveni.
Přesto tedy jenom zopakuji, co jste řekl: Řešíme veškeré kroky k tomu, kdyby se tak nestalo. Teď jenom cituji, možná to ze zápisu pak půjde vytáhnout.
Pan ministr bude reagovat.
Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, toto je situace, která se samozřejmě může stát každému. První tři nebo první dva dali velmi podobné ceny. Oni tu výrobu mají vybudovanou, sám jsem ji viděl a nevidím důvod, proč by nemohla fungovat.
Jako další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Karel Rais. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Interpelace bude směřovat na ministryni školství Kateřinu Valachovou.
Dobrý den, paní ministryně, dobrý den, kolegové a kolegyně. Paní ministryni bych si dovolil interpelovat ve věci průběhu posledního ročníku státních maturit. Na mnoha školách to znamenalo prodlevy v řádu hodin, na některých školách docházelo k doskenování prací ještě další den. Helpdesk Cermatu zůstal také několik hodin hluchý. Ředitelé škol a školní zkušební komisaři se tak stali rukojmími zcela nepřehledné situace. Pokud vím, tak pod gescí Cermatu loňské maturity stály 300 milionů korun. Jen Cermat spolykal téměř 180 z nich. Za hodně peněz bych očekával také hodně muziky. Prosím o vyjádření, jaké opatření jste přijala nejen k tomuto, aby se situace neopakovala.
Slovo má paní ministryně Kateřina Valachová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já začnu možná od konce z hlediska porovnání nákladů organizace státní maturitní zkoušky se Slovenskem. Tady jsem už, jestli se nepletu, v minulosti nějakým způsobem reagovala. Na závěr přece jenom musím říci, že to není organizace pod mým vedením.
Ale pokud jde o společnou evropskou měnu, myslím si, že je to velká výzva, že bychom o tom měli také mluvit před volbami. Myslím si, že každá politická strana by pak měla říci, v jakém rychlostním pruhu si Českou republiku představuje, co to bude znamenat, jaké to bude mít přínosy, ale také jaké to bude mít náklady, protože nic nemá jenom přínosy, ale všechno má také i svoje náklady.
Nyní máte slovo, paní kolegyně. Prosím, pane premiére.
Ten návrh by měl zvýšit tarifní platy i v kultuře od 1. července letošního roku. Takže je to ten materiál Ministerstva práce, který bychom měli projednat. Navrhuje se zvýšit od 1. července platy. Takže ještě předtím, než vláda tu věc bude projednávat, tak bych velice rád znal názor Ministerstva kultury a také ministra kultury na to, jakým způsobem budeme schopni v rámci toho nařízení vlády a v rámci rozpočtového pokrytí toho nařízení vlády pomoci i městům a obcím, pokud jde o financování tohoto nárůstu tarifních platů. I naše vláda o tom s odbory jedná už delší dobu. Takže budeme se snažit, aby to bylo schváleno. A samozřejmě usiluji o to, aby Ministerstvo financí našlo v letošním státním rozpočtu dostatek finančních prostředků tak, abychom mohli eventuálně pomoci i s financováním toho opatření obcím a krajům.
Pan premiér má šanci odpovědět na doplňující otázku.
Děkuji. Teď se bavíme o těch méně kvalifikovaných lidech, ale jsou pod úrovní minimální mzdy.
A nyní má slovo paní ministryně Kateřina Valachová. Prosím. Nyní má slovo pan poslanec.
Děkuji za odpověď. Samozřejmě je možné, že došlo k individuálním problémům na konkrétní škole s výkladem pana ředitele. Děkuji za odpověď.
Já vám děkuji. Další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Bude interpelovat ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.
Ale chci upozornit, že navrhovaná úprava je neúměrně vysoká. Její výše je vyšší než současná úhrada některých typů následné lůžkové péče, náklady na jeden ošetřovací den v léčebnách dlouhodobě nemocných. Je zde zakotvena povinnost dozoru lékaře se specializací v paliativní medicíně nad lékaři ostatních odborností. Lékařů s touto specializací je a bude nedostatek, mladí nemají velký zájem věnovat se paliativní medicíně. Zbytek, zhruba 70 % obyvatelstva na venkově a v malých městech, nemá šanci získat lékaře paliativce. Byla podpořena i stanoviskem České lékařské komory. Chtěl bych vás tedy požádat o zvážení těchto námitek v připomínkovém řízení k tomuto seznamu výkonů.
Já vám děkuji a nyní má slovo pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
Doufám, že se situace zlepší.
Prosím lepší zprávy.
Lepší zprávy, dobře. Tak lepší zprávou je, že skutečně do návrhu novely seznamu zdravotních výkonů byly zařazeny dva výkony mobilní specializované hospicové péče. To, co jste tady říkal, je skutečně pravda. Výkony byly projednány 27. dubna letošního roku na pracovní skupině. A není pravdou to, že LDN je to samé co hospic. Není a neměla by být. Pro mě je důležité, aby hospicová péče fungovala.
A není to jenom, co se týká lékařů, ale i vysoké personální požadavky na počet ošetřujícího zdravotnického personálu, alespoň pět sester příslušné odbornosti, nejsou zakotveny v žádném legislativním předpisu ani v předpisu o personálním vybavení ve vyhlášce. Ani praktičtí lékaři či domovy pro seniory nezaměstnávají pět sester kvůli zajištění směnnosti. Výkon u infaustního pacienta poskytuje vždy jen jedna samostatně pracující sestra, maximálně s dopomocí sestry či ošetřovatele s využitím jejich fyzické asistence při práci s imobilním pacientem. Tak prosím, zvažte tady tyto argumenty. Vím, že konkrétně například LEO Express měl zpoždění více než 180 minut, ale i vlaky Českých drah a myslím i další dopravci měli výrazná zpoždění. A myslím si, že ta informovanost by měla být lepší a že se to dosud nedaří.